Státní zástupce úkoluje policistu k dalším úkonům, k dalším došetřením a dalším věcem. Takže to je asi otázka společná potom na mě a paní kolegyni Válkovou. My jsme založili několik pracovních skupin k několika tématům, jako je rekodifikace trestního řádu a dalším věcem. Na druhou stranu opět chci zdůraznit, že státní zástupce je ten, který dozoruje celý proces předtím, než dojde k obvinění a následně k obžalobě.
Je tomu tak.
V podstatě s panem ministrem ve všem souhlasím.
Na druhou stranu tady opravdu já těžko mohu polemizovat nad tím, jestli se sděluje hodně obvinění, nebo nesděluje.
Prosím.
Děkuji za slovo. Navazuji tady na pana poslance Stanjuru a mluvím ohledně nepřítomnosti pana ministra Prachaře. Ze 24 vylosovaných interpelací jich 8 míří na pana ministra Prachaře. To znamená, že každá třetí je v podstatě zbytečná. Zdá se, že český řidič je schopen snést všechno. Domnívám se, že by bylo zapotřebí, aby tyto úseky byly nepoměrně kratší.
Pane poslanče, já se omlouvám, váš časový limit vyprchal. Teď je bod interpelací, každý máte dvě minuty na to, abyste položil otázku. Vy bohužel nemáte přednostní právo, takže vám ten limit opravdu uběhl. Já se omlouvám, ale já nemohu dělat individuální výjimky z jednacího řádu. To nelze. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Nám tedy zbývá pouze hlasovat o tomto návrhu. Ten bod byl přerušen po ukončení rozpravy před hlasováním, takže pouze pokud by chtěl vystoupit někdo s přednostním právem, to samozřejmě možné je, ale v této fázi není možné vést rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Další interpelací je interpelace pana poslance a místopředsedy Vojtěcha Filipa na ministryni práce a sociálních věcí. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 197 a já otevírám rozpravu, do které se hlásí pan místopředseda Filip.
Zašel jsem si na Magistrát v Českých Budějovicích a seznámil jsem se se všemi ubytovacími kapacitami v Českých Budějovicích. Normativní instrukci číslo 10 a normativní instrukci číslo 16 mám k dispozici. Na to jsem paní ministryni upozornil. Já jsem přesvědčen, že jedinou naší možností, abych nevstupoval do exekutivních pravomocí Ministerstva práce, do postupu úřadu práce, je to, že odmítneme jako Poslanecká sněmovna odpověď paní ministryně práce a sociálních věcí.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dnešního odpoledního jednání Poslanecké sněmovny s interpelacemi na premiéra České republiky.
Pan ministr Jurečka dnes na svých internetových stránkách zveřejnil stručnou informaci: "Vážně zvažuji, že navrhnu vládě snížení spotřební daně na pivo. Kalouskovo zvýšení" - Kalouskovo zvýšení, opakuji - "snížilo výběr této daně a celkovou produkci piva v České republice." Neříkám to snad proto, abych cítil zapotřebí dementovat každou pitomost, kterou řekne pan ministr Jurečka. Kdybych měl tuto ambici, tak bych nemohl dělat nic jiného než stát za tímto pultem a neustále dementovat samé pitomosti, které říká pan ministr Jurečka. Říkám to proto, jak smutný je pohled na tuto vládu. Naivní pasáček vepřů ve funkci ministra zemědělství plete se do daní, které jsou v kompetenci ministra financí. Ministr financí zase plete se do situace na Ministerstvu spravedlnosti a neřeší, zdá se, nic jiného. Pan premiér, který za to odpovídá, nemyslí na nic jiného než na to, jak ještě zítra ráno být panem premiérem. Je to věru velmi smutný pohled na tuto vládu. Děkuji.
Nicméně já mám zdvořilou prosbu na pana premiéra, jestli by nemohli zlepšit komunikaci uvnitř vlastního poslaneckého klubu. Já vím, že se to může, že občas to někteří moji kolegové používali také A vy pak odpovíte: Ano, jsem tak dobrý. Nic proti, fakt. Vy jste si minule liboval, jak je to super. Zkuste jim to říci a dejte prostor nebo nechte prostor i nám. Proč ne? Říkám, někteří moji kolegové to používali také, abych byl spravedlivý.
Děkuji. Chci upozornit na to, že přihlášky na interpelace se losují. Já jsem jako opoziční poslanec v minulém volebním období také velmi často interpeloval premiéra a respektoval jsem fakt, že přede mnou byli vylosováni jiní členové Poslanecké sněmovny. A já jsem si nikdy nevšiml, že by v těch minulých letech pan předseda Stanjura z ODS vystoupil tady veřejně v Poslanecké sněmovně a kritizoval své kolegy z ODS, že zabírají prostor pro interpelace poslanců sociální demokracie. Jestliže pan předseda Stanjura teď změnil názor v okamžiku, kdy už ODS není ve vládě a kdy je v opozici, má na to určitě právo, ale já bych byl velmi rád, kdybychom nezrušili tento bod postupem řídícího schůze, protože my tady teď můžeme diskutovat a zabereme celý čas, který je pevně určen do 16 hodin na interpelace pro premiéra. A myslím si, že to je určité pohrdání těmi, kdo podali své přihlášky na interpelace a chtějí odpověď od předsedy vlády v čase, který je podle jednacího řádu k tomu určen. Ale tento bod se nejmenuje vyjádření předsedy poslaneckého klubu TOP 09 ke sdělení ministra Jurečky, ale jmenuje se interpelace poslanců na předsedu vlády. Já nejsem ten, kdo tuto diskusi začal, já nejsem ten, kdo se první do této diskuse přihlásil, přede mnou se přihlásili dva řečníci, kteří mají přednostní právo, a řídící schůze jim dal slovo, to znamená, umožnil jim v této věci vystoupit.
Na rozkrádání veřejných prostředků jsem upozornil NKÚ a v roce 2010 jsem podal trestní oznámení. Po dvou letech státní zastupitelství moje podání odložilo. Žádám tedy o předložení auditu, vyhodnocení pilotního projektu a vyvození odpovědnosti a potrestání konkrétních viníků.
Děkuji, paní místopředsedkyně. U pivařů domovarníků je však tento limit pouze 200 litrů pro vlastní potřebu ročně a bez daně. Hovořím zde za domovarníky piva, pro které je stejně jako pro vinaře při výrobě vína vaření piva vášnivým koníčkem.
Děkuji paní poslankyně za dodržení časového limitu a nyní dávám slovo panu poslanci Michalu Kučerovi, který bude interpelovat nepřítomného pana ministra dopravy Prachaře. Prosím, máte slovo.
Vážený pane nepřítomný ministře dopravy, nedávno jste sdělil, že v příštích třech letech prostavíme při výstavbě dálniční sítě pouze jednotky miliard korun. Samozřejmě očekávám vaši odpověď o nedostatečné připravenosti staveb a nutných legislativních změnách vedoucích ke zrychlení výstavby dopravních staveb. S tím musím i souhlasit. Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji panu poslanci Kučerovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zdeňka Bezecného, aby přečetl svoji interpelaci na nepřítomného pana ministra dopravy.
Jenom chci říci, že ty interpelace nenačítám, že je říkám takhle normálně z hlavy. Tak teď nevím, co tady hrajeme. Ale já ty otázky položím a věřím, že dostanu odpověď. Kdo za to ponese odpovědnost, a to personální. Pak se chci zeptat - dočetl jsem se o novém odměňování managementu Českých drah. Nechci spekulovat o výši, to sem úplně nepatří. Nicméně velmi často slyším slova koalice o tom, jak zabránit smluvním platům a jaké budou maximální odměny ve státní správě. Proč uplatňujeme úplně jiný přístup u těch, kteří budou podléhat služebnímu zákonu, a těch, kteří nebudou podléhat služebnímu zákonu? A teď skutečně nemluvím o stejném platu, ale o stejných podmínkách, kolik je základní plat a kolik mohou být odměny. V takovém případě dosáhnout vyrovnaného hospodaření není až tak složité.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, já si vám dovolím položit několik otázek. Je běžné, že každá velká nemocnice, respektive každá nemocnice má mikrobiologickou laboratoř. Ale v případě Fakultní nemocnice Ostrava tomu takto není. Myslím si, že je v současné době hodně běžné, že se řada věcí outsourceuje a že to není vždycky přínosné pro zdravotnická zařízení, která v tomto případě přicházejí o velmi značné prostředky. Pokud samozřejmě není připraveno outsourceování nějaké významné, řekněme soukromé firmě, která se v daném regionu pohybuje. Viděli jsme to v případě mnoha laboratoří, které prostě během několika málo let dokázaly velmi zvýšit objem svého obratu.
Když se někdo nechce vystěhovat, tak nemůžete sáhnout k tomu, že tam pošlete nějakou stěhovací firmu a vyhodíte je, protože legálně je tam poslal jiný úřad státu nebo orgán, který vykonává přenesenou působnost, tady Magistrát města České Budějovice. Já se na ni nezlobím, ale prostě zpracovali to její podřízení podle mého soudu i v úmyslu ji uvést v omyl.
Také děkuji. Pokud ne, tak ještě než dám prostor panu místopředsedovi s návrhem usnesení, tak bych pouze chtěl uvést na pravou míru kauzu jednání výboru během pléna, protože po vystoupení pana předsedy ODS Stanjury jsem dostal informaci, jak to bylo doopravdy. Takže pan kolega Stanjura... V této fázi asi můžeme zahájit hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přijat a paní ministryně se s tím bude muset vypořádat. Otevírám rozpravu a ptám se paní poslankyně Chalánková - chce vystoupit?
Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom dvěma větami: Českým občanům, kteří dlouhodobě žijí v Norsku, ale nikdy se nestali norskými občany, byly odebrány obě malé děti -
Zas nás tady není tolik.
Přestože zcela odpadl údajný důvod pro odebrání dětí rodičům, děti zůstávají již třetím rokem odebrány a vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by se norské orgány chystaly svůj evidentní přehmat napravit. Oba sourozenci jsou rozděleni od sebe, protože se nenašla žádná pěstounská rodina, která by je chtěla vychovávat společně. Tak to bylo na úvod. Vážený pane ministře, ani s vašimi odpověďmi nejsem spokojena. A musím podotknout, bohužel, že obsahují vysokou míru alibismu a nepochopení podstaty toho, proč jsou lidská práva chráněna na mezinárodní úrovni. Je tomu tak proto, aby lidská práva byla všude stejná a stejně kontrolovatelná. Vy jako člen vlády České republiky odpovědný za oblast lidských práv jste k tomu dokonce povinen. Existují orgány mezinárodní kontroly dodržování lidských práv, například Výbor OSN pro lidská práva nebo i vámi zmíněný Výbor OSN pro práva dítěte, kde je Česká republika členem a kde má právo iniciativy. Jen tak, že orgány mezinárodní kontroly lidských práv budou dostávat podněty od svých členů, mohou plnit svůj účel. Norsko samo na sebe Výbor OSN pro práva dítěte pravděpodobně neupozorní. Takové upozornění bude muset přijít od nějakého jiného státu. Například od České republiky.
Kolegové, kolegyně, já bych se velmi přimlouval za to, abychom nezničili tento bod způsobem, že nebudeme respektovat zvyklosti v této Poslanecké sněmovně, abychom umožnili, že když je ve čtvrtek schůze Poslanecké sněmovny, tak mají poslanci možnost interpelovat předsedu vlády. Nikde není řečeno: Poslanci opozice mají možnost interpelovat předsedu vlády. Jde o poslance a poslankyně z této Poslanecké sněmovny. Přece není možné, abychom snižovali rozsah práv vládních poslanců v této věci, abychom bránili vládním poslancům, aby podávali interpelace na ministry nebo na předsedu vlády. Navíc chci upozornit na skutečnost, že v naší zemi máme koaliční vládu, čili není to vláda jedné politické strany. Já se nezlobím na koaličního poslance nebo i na poslance z mé vlastní strany, pokud má dotaz, který se týká politiky vlády. Každý takový dotaz se pokusím v rámci interpelací poctivě odpovědět a nebudu rozlišovat mezi tím, jestli se ptá poslanec vládní strany, nebo jestli se ptá poslanec opoziční strany.
Pokud mi jednací řád jasně říká, že kdykoli o to požádá předseda poslaneckého klubu, musím mu udělit slovo. Chápu, že se to panu premiérovi nelíbí, nicméně mu musím udělit slovo, nařizuje mi to jednací řád.
Můžeme to zpřesnit. Jistě. My se této diskusi nebráníme. Ale dokud nějaká pravidla platí, tak prostě platí. Využívají to poslanci koalice interpelacemi ve stylu: Jak to pane premiére děláte, že jste tak chytrý a krásný. Já jsem chtěl prostě reagovat na bezprecedentní lež člena vlády spojenou s osobním útokem, kterou zveřejnil na svých internetových stránkách vůči mně. A kdyby šlo jenom o hloupou lež jednoho nepříliš kompetentního ministra, tak bych pravděpodobně nevystupoval. Znovu opakuji: Naivní pasáček vepřů, božím řízením ve funkci ministra zemědělství, se plete do daní. Daně opravdu nespadají podle kompetenčního zákona do portfolia ministra zemědělství. A to je ten velmi smutný pohled.
Po něm s přednostním právem pan premiér.
Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se všem, kteří se přihlásili do interpelací.
Vždycky to bylo tak, že byl připraven předseda vlády, byl připraven řádně vylosovaný seznam interpelujících poslanců a vždy v rámci tohoto bodu, který je přesně časově určen, dostal slovo vždy pouze ten poslanec, který byl vylosován na prvním místě. Ale to je myslím běžná věc. Je to v rámci pravidel. Všichni, kdo se přihlásili, byli vylosováni, nikdo nepředbíhal. Všichni to respektovali, seděli tady hodinu, hodinu a půl a čekali na to, až přijdou na řadu. Já bych rád apeloval na vedení Poslanecké sněmovny, aby tato věc byla jednoznačně vyjasněna, a pokud jednací řád umožňuje takovéto narušení prostoru pro interpelace na premiéra, pak bych rád požádal, aby byla dohoda mezi poslaneckými kluby, že bude dodržena letitá zvyklost, že tento prostor je chráněn před diskusí těch, kdo mají přednostní právo. Protože ti, kdo mají přednostní právo, mohou vystupovat kdykoli během schůze Poslanecké sněmovny. Já chci protestovat proti tomuto postupu.
Prosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo žádá o vydání karty náhradní. K programu schůze ještě vidím pana předsedu Sklenáka.
Není to k návrhu programu, ale mám prosbu, pane předsedo, přímo na vás, jestli byste mohl zvýšit svoji autoritu mezi předsedy výborů. Zase zasedá výbor, teď, v těchto chvílích. Naši předsedové výborů, jako že jich máme plno - jednoho -, ti to prostě nedělají. Vaši předsedové výborů to dělají běžně, opakovaně, pořád a pořád.
Popřípadě zkusím vymyslet nějaký jiný apel. Zahajuji hlasování. Odpoledne projednáme bod 109, což jsou ústní interpelace.
Stejně tak je součástí koaliční smlouvy postupné zvýšení slevy na dani na dítě. Tolik velmi stručně několik opatření, které se vláda snaží realizovat.
Děkuji panu premiérovi. Děkuji panu premiérovi i jako otec čtyř dětí.
Dohodli jsme se v rámci vládního programu, že takovýto zákon bude součástí legislativního plánu vlády, čili norma bude připravena.
S šestou interpelací je přihlášena paní poslankyně Věra Kovářová, která pana premiéra Bohuslava Sobotku bude interpelovat ve věci nedostatku zubních lékařů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Problém spočívá ve skutečnosti, že podle mých informací panuje v České republice nedostatek zubních lékařů kombinovaný s jejich koncentrací ve velkých městech. Stomatologů odchází do důchodu více, než kolik jich opouští vysoké školy. Věk stávajících stomatologů přitom nedává naději, že by se situace mohla zlepšit. Obyvatelé menších sídel musí za zubním lékařem dojíždět velmi daleko. V blízkosti svých bydlišť je jednoduše nemohou sehnat. Osobně toto řešení nepovažuji za šťastné. Daleko více by prospělo rozšíření kapacit vysokých škol. Stomatologů je prostě objektivně málo. K tomuto pohybu povede podle mého názoru přirozený vývoj. Vážený pane premiére, považuje vaše vláda nedostatek stomatologů na venkově za problém a jak a také kdy se jej chystá řešit?
Děkuji paní poslankyni Kovářové.
Děkuji, vážená paní poslankyně. Souhlasím s vámi, že situace je špatná zejména v řadě venkovských regionů, ale není jednoduchá také ve velkých městech. Průměrný věk stomatologů se zvyšuje. Reakce přišla před několika lety a postupně se začala navyšovat kapacita příslušných vysokých škol, kde stomatologové studují. My vidíme určitou možnost skutečně v oblasti vzdělávání. Čili ano, je to jedna z variant spojit podporu vzdělávání stomatologů s tím, aby fungovali v rámci míst, která určí zdravotní pojišťovny jako kritická. To znamená, ony mají povinnost, aby zajistily dostupnost této péče. Já jsem velmi rád, že velmi často obce a města hledají vlastní možnosti, jak mladé lékaře podpořit například ve formě nižších nájmů pro jejich ordinace nebo například tím, že nabídnou příslušnému lékaři i byt, pokud takový byt k dispozici mají. To je v tuto chvíli velmi rychlá informace o tom, co se připravuje ze strany vlády.
Má zájem o doplňující otázku.
Není to otázka, spíše je to taková prosba. Vy jste to avizoval, já to vítám a ráda bych se toho účastnila.
Samozřejmě i já vítám tuto ochotu. To by bylo zcela pochopitelné.
Děkuji panu ministrovi a nyní dávám slovo panu poslanci Kortemu, který bude interpelovat pana ministra vnitra Chovance.
Děkuji.
Děkuji a nyní prosím o reakci pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.
A já bych chtěl připomenout, že tady žije velká spousta Rusů, kteří zde podnikají, kteří zde pracují a kteří jsou z mého pohledu ku prospěchu české společnosti.
Děkuji a vidím, že pan poslanec má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Já rozumím, že je zde velmi silný ekonomický podtext, a proto vám chci položit tuto otázku: Stojíme-li před alternativou, zdali žít v relativní chudobě, ale svobodně, anebo v relativním blahobytu, ale jako moskevský vazal pod Putinovou knutou, já volím tu první.
Děkuji panu ministrovi a nyní dávám slovo paní poslankyni Janě Fischerové, která byla vylosována jako patnáctá, a prosím ji, aby přednesla svou interpelaci na pana ministra dopravy Prachaře.
Je to tím, že se setkávám také se starosty různých obcí a měst a oni se mě vyptávali ve slova smyslu, co se týká silničního mýta, jak to do budoucna bude, jaká je vaše vize Ministerstva dopravy. Bude se mýto vybírat na všech silnicích I. třídy, nebo pouze na vybraných úsecích? A když, na jakých? Uvažujete i o rozšíření na silnice II. a III. třídy? Čili děkuji za vaši písemnou odpověď.
Děkuji paní poslankyni a nyní dávám slovo panu poslanci Petru Gazdíkovi, který přednese interpelaci na pana ministra dopravy Antonína Prachaře.